Velmi rychlá vaším prostřednictvím na pana předsedu poslaneckého klubu Sklenáka. Zeptám se tedy, pane předsedo: Když zde Poslanecká sněmovna odhlasovala usnesení, že odmítá bezvízový styk s Tureckem, co vzkázal pan premiér? Neříkejte od tohoto pultu věci, které nejsou pravda.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Mluvil o tom pan předseda Petr Fiala. Názvy těch kapitol: Evropská unie - šance, kterou musíme lépe uchopit. Flexibilní integrace. Obnovení rovnováhy. Co chceme změnit? A jsou tam samozřejmě také naše návrhy, náš plán reforem. Podle mě takhle má vypadat hledání národní pozice. Zodpovědná politická strana zformuluje podrobně svůj postoj a hledá v dialogu s ostatními politickými stranami národní pozici. Takže zopakuji, co tady říkáme minimálně rok, že budeme v Evropě jenom tak silní, jak budeme doma jednotní. Kromě toho, že je vytištěný, je na našich webových stránkách.
Faktická poznámka pana poslance Romana Sklenáka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Já jen tolik, že trvám na svých slovech, a myslím si, že nemá cenu to řešit takto z tohoto místa. Já si to s panem kolegou Černochem vyjasním mimo tento sál.
A nyní tedy s přednostním právem pan ministr Daniel Herman. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já chci nejprve co nejostřeji odmítnout to, co zde zaznělo z úst předsedy Poslaneckého klubu KSČM pana kolegy Kováčika o zbytečných ministrech. Nevím, kdo mu dal právo označovat ministry za zbytečné a nezbytečné. Bílá kniha nastiňuje několik základních cest. Anebo si řeknou: pojďme sčítat naše schopnosti a energii a tu střechu opravme. A já se hlásím k této tezi, k této politice, abychom dokázali skutečně jako jedni z odpovědných obyvatel tohoto společného domu se podílet na opravě střechy a aby byla stále pevnější a lepší.
Nyní faktická poznámka pana zpravodaje Marka Černocha a potom faktická poznámka pana Zbyňka Stanjury.
Děkuji. Přijímám výzvu a dávám mu možnost zvolit si zbraně. Tady zaznělo od pana kolegy Ženíška, že už je to vlastně všechno definováno. Takže jestli toto je ta definice, tak pojďme vytvořit trošku jinou definici.
Děkuji.
Protože my si nepokládáme zásadní otázky, které se týkají toho dalšího vývoje v Evropě. Jaká integrace bude? Jakou zásadní otázku si položíme? Copak Lisabonská smlouva po brexitu vůbec platí? Zeptal se na to někdo? A jestli si na to neodpovíme, promiňte mi, tak tady budeme řešit nějaké technikálie.
Já vám také děkuji.
Kolegyně a kolegové, není mým úmyslem faktickou poznámkou předbíhat řádně přihlášené. Reaguji na tu diskusi o symbolickém významu nepřítomnosti těch nejvýznamnějších zástupců vládu k tomuto tématu. Co se děje paralelně, synchronně v posledních dnech. Je to vývoj po volbách ve Francii, silná prohlášení nově zvoleného francouzského prezidenta o potřebě prohloubit integraci, zejména v oblasti prohloubení integrace v oblasti eurozóny, a souznění s německou kancléřkou v této věci. Chci k tomu říct větu, která, doufám, že bude pochopena.
Toto je opravdu nedůstojné, toto je nedůstojná záležitost. Bez nich, prosím vás, tohle povídání je skutečně jenom povídání.
Zatím jako úvahu, dobře.
Nepřítomnost ministrů a premiéra mi nevadí. To už nebude řešit tahle vláda. Jestliže debata směřuje k tomu, aby český postoj byl: no řekněte nám napřed, jak to bude vypadat, a my se, prosím vás, potom podle toho rozhodneme. To je stanovisko malosti. Já u toho chci být. Kdo bude čekat, že mu to někdo předepíše?
Děkuji za slovo. My v zahraničním výboru i ostatní poslanci. Bylo zde zmíněno, že zde chybí celá řada, nebo ti hlavní naši ministři, kteří o tom mají rozhodovat.
Děkuji panu poslanci Romu Kostřicovi.
Reaguji na příspěvek poslance Gabala. Já si myslím, že bychom tedy měli vědět, o čem budeme jednat. Jsme svědky toho, že to, co bylo stanoveno na začátku rozšíření Evropské unie, dneska žijeme v jiné Evropské unii, než do jaké jsme chtěli vstoupit. Ty podmínky se mění. Úvahu, kterou řekl kolega Michal Kučera, dávám jako faktický návrh.
Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Ani tento návrh nebyl úspěšný. A po něm je přednostní právo ministra kultury Daniela Hermana.
Jak jsme se na tom podíleli my, ale hlavně Evropa? Kde je evropské právo? Tady se s dovolením obrátím na paní eurokomisařku, která měla vyjádření v tomto duchu. Podváděl, nebo ne? A má být potrestán, nebo nemá být potrestán? Jak to vnímá americký občan? Ano, velký koncern podváděl, tak ať zaplatí. Jak to vnímá evropský občan? Zmíním se o poslední věci, která ukazuje na nečinnost Evropy, nebo na nejasnost funkce Evropy v rámci současné situace. Tady jsme ji diskutovali také dlouho. Důkazů, že v diskusi snažící se toto prosadit, a nakonec aby prosadili, používali nepravdivé, někdy lživé argumenty, které měly možná v okrajovém problému Evropy vzbudit dojem, že je to potřebné, že to tak je. Potrestal někdo ty úředníky, nevolené úředníky, kteří používali lživé argumenty, aby prosadili něco? Zachovala se Evropská unie tak, že by řekla ano, byly použity tyto argumenty, které jsou lživé. Neslyšel jsem o tom, že by Evropa vyvodila důsledky z toho, že byla přichycena při falešných argumentech. A to tady zůstává. A tady je 300 tisíc občanů, kteří drží legálně zbrojní průkaz, a ozývají se výzvy k vystoupení České republiky z Evropské unie. Jak Juncker reagoval na hlasy Britů, že chtějí vystoupit z Evropské unie? A vyhrožováním se nikdy nedá vybudovat důvěra. Na to tady chci upozornit, že pokud má Evropa něco do budoucna dělat, je budovat důvěru v Evropu. Jak vymíráme, jak nás ubývá, jak stárneme, jak nám ubývá pracovních sil a jak Evropa velice nutně do roku 2030 potřebuje miliony nových občanů. Jinými slovy, ten materiál je také o tom, že Evropa ty migranty nutně potřebuje. A jinými slovy, když přijmeme tuto knihu o vizi Evropy jako výchozí materiál, automaticky souhlasíme s tím, že Evropa se bude muset rozšířit o miliony občanů jiných regionů? Chybí odpověď. A budoucnost Evropy v rámci rozšíření. Co další státy? Jaká bude politika v zahraniční oblasti Evropské unie? Ani v jednom z těch scénářů odpověď na toto téma není. Pouze ujištění, že v nejbližší době se Evropa rozšiřovat nebude. Toto jsou výzvy, které Evropa historicky učinila, a dnes se k nim nehlásí, nebo nezná řešení, nebo je ani nechce řešit. Děkuji za pozornost.
Já zareaguji na kolegu Stanjuru. Frakce většinově hlasovala pro, já to považuji za velkou chybu. Europoslanci za KDU-ČSL hlasovali proti, bohužel to iniciováno bylo podle mých údajů kolegů z naší frakce z České republiky, nikoli KDU-ČSL. A domnívám se, že špinavé prádlo se má prát doma. Je to zásadní chyba a určitě na zasedání Evropské lidové strany a jejích lídrů se proti tomu jednoznačně vymezím.
Nemyslím si, že je to správné.
To je důsledek. Promiňte, že se takto vyjadřuju, ale mě nic jiného nenapadá. My jsme rezignovali, my, Evropská unie, jsme rezignovali na úlohu globálního hráče a stali jsme se jenom takovým objektem té globální politiky a řešíme její důsledek. A její důsledek je ta migrační krize. A to si myslím, že je strašně důležité pro tu budoucnost. Anglie, její odchod, je ztráta partnerství pro národní parlamenty v Evropské unii.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Rom Kostřica, po něm paní poslankyně Langšádlová.
Děkuji za slovo. V této Sněmovně funguje celou řadu let pravidelně se scházející zahraniční výbor. Já jsem už druhé volební období člen zahraničního výboru a myslím si, že by bylo ideální - a chtěl bych prostřednictvím pana předsedajícího požádat paní eurokomisařku, aby si udělala čas. Myslím si, že to bude rozhodně ku prospěchu. Tím spíše, že celá řada z nás, mě nevyjímaje, jsme členy Rady Evropy, já už druhé volební období. Čili si myslím, že by bylo velmi vhodné, abyste někdy při své příští návštěvě České republiky pamatovala na to a nabídla nám možnost setkat se s vámi na půdě zahraničního výboru. Děkuji vám.
Já vám také děkuji.
Děkuji za slovo. Hezký den, dámy a pánové. Mě trochu znepokojuje to, co tady zaznívá. Asi se shodneme na tom, že musíme diskutovat o těch scénářích a že to nebude snadné rozhodnutí. A ani ty největší evropské země samy nezmohou na globálním poli nic. Víme, že se chceme rozvíjet ekonomicky a ekonomicky spolupracovat, ale současně tady několikrát zaznělo - buďme opatrní na tu politickou spolupráci. Ale bez toho nikdy nebudeme globálním hráčem. To je totiž protimluv. Protože jinak opravdu bude Evropa marginální. I ta data, co tady zazněla z hlediska vývoje počtu obyvatel, jsou alarmující. Jsme ve velké i demografické krizi.
Také děkuji.
My se nyní nacházíme vlastně už na začátku druhé poloviny stávajícího programového období a vy jste mluvila o obecných tezích budoucí politiky Evropské unie. Faktorů soudržnosti podle mého názoru ubývá, těch tmelů, které by měly držet Evropskou unii pohromadě. Zdali i tyto věci řešíte a zdali se zabýváte těmito motivy, impulsy pro budoucnost kohezní politiky.
Nyní pan poslanec Jiří Zlatuška, připraví se pan poslanec Petr Fiala s faktickou poznámkou.
Já budu krátce reagovat na poznámku paní poslankyně Langšádlové. Těch krizí je několik. To není málo. A to pro nás musí být signál, že musíme reformu Evropské unie provést a jít jiným směrem. A pokud jde o ekonomickou integraci, já myslím, že to není málo. Máme tu opravdu volný pohyb čtyř svobod? Vždyť si to všichni dokážete představit a máte s tím zkušenosti. Nemáme.
Souhlasím s panem kolegou Fialou a myslím si, že opravdu bychom měli vědět, o čem to bude a do čeho se půjde. Nemůžeme si vybrat místo, kde bychom chtěli žít. Bohužel situace se mění, a mění se velmi rapidně. Ale byl prostě jasným důsledkem nějakého procesu, který probíhal dlouhou dobu a který probíhá v Evropě dál. A nastat to může. Dokonce to došlo tak daleko, že bylo řečeno, že bychom mohli být hnáni až k evropskému soudu. Jaká je ta situace reálná? O čem se mluví? A hlavně jestli vůbec tedy, protože neustále se mluvilo o tom, že kvóty jsou mrtvé, to tady říkal i pan premiér, který taky... A je úplně jedno, jestli to bude až budoucí vláda, anebo jestli je to tato vláda, protože tato vláda stále ještě funguje.
Nyní paní poslankyně Jana Hnyková s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. Když se bavíte s občany České republiky, a já věřím, že to děláte všichni, tak víte, kladou vám otázku: Co my z toho vlastně máme? Že můžeme cestovat? No jo, ale my na to moc nemáme, tak jaké ty výhody? Musíme se pořád něčemu podřizovat. A teď jsme očekávali, a hodně se upínají k tomu, že vlastně když vystoupila tak velká země, jako je Velká Británie, tak chtějí a volají po tom, abychom z té Evropské unie vystoupili taky. Nevidí žádné pozitivní věci, pořád jenom diktát z toho Bruselu vůči naší zemi. A teď, když s nástupem nového prezidenta ve Francii to zaznívá ještě mnohem intenzivněji, tak se nedivte, že v České republice se ozývají tak velké a negativní hlasy. Ať mají přece národní vlády více kompetencí. To jim přece přináleží.
Nyní faktická poznámka pana poslance Petra Fialy.
Vždyť já jsem tady ve svých vystoupeních vyzýval k tomu, ať si zformulujeme českou národní pozici. Ať se bavíme o tom, jakou Evropskou unii chceme. Ať jsme aktivní. Ať pro tu naši pozici hledáme spojence, a ne že budeme na něco čekat. A jestliže jsem reagoval na poznámku pana poslance Gabala, že se nedá odpovědět na otázku, zda u toho chceme být, tak to pouze znamená to, že si vždycky musíme říct, u čeho chceme být, jak to bude vypadat, a u čeho být nechceme. Ale to přece taky znamená zformulování národní pozice, a ne nějaké pasivní čekání. Abychom my byli aktivní, abychom my věděli, co chceme, abychom my věděli, co jsou naše zájmy. Samozřejmě spolupráce v bezpečnostních záležitostech. Nebo si klaďme otázku, jak dál postupovat v energetice, jestli to třeba není věc, která nás brzdí v konkurenci s ostatními velmocemi a ostatními částmi světa. To jsou všechno otázky, které si také musíme klást.
Mám zde další dvě faktické poznámky.
Vážená paní eurokomisařko, kolegyně a kolegové. Já příliš nevěřím tomu, že nám Brusel vydáním Bílé knihy dává nějaké možnosti.
A jeho pozice byla: my to nechceme. Jako bychom si mohli svobodně vybírat. To je první bod. A co tedy před volbami řešíme? Je nepochybné, že s brexitem se Unie staví na nohy a chce se vrátit jako globální hráč, jako někdo, kdo financuje nejvíc Spojené národy, kdo nejvíc dává do rozvojové pomoci, kdo nejvíc platí za energetické zdroje, kdo je nejspolehlivější jaksi kontraktor a kdo také nejvíc se snaží o stabilitu svého okolí. V tom jsme za dva roky udělali poměrně hodně práce a hodně kroků dopředu. Zdá se ale, že ve stávající kondici na to nemáme. To znamená, bude se buď zužovat a budou jednat jenom někteří. A pro nás je to otázka, jestli u toho chceme být, nebo nechceme u toho být. Jestli to budou jiné agendy jako obranné agendy, tak se pojďme vzchopit. Ale pojďme se bavit o tom, jestli u toho chceme být, anebo jak se domnívá kolega Fiala, my u toho nemusíme být. To je ta otázka, kterou budeme řešit. Takže to je třeba si uvědomit. Samozřejmě zní otázka, čím my v okamžiku, pokud se bude integrovat eurozóna, můžeme do té věci přispět a vstoupit, protože v eurozóně nejsme. Slovensko už se zavázalo, že bude plnit sociální pilíř a bude v tom. Takže ta úvaha je o tom - chceme u toho být? A pokud ano, čím? Děkuji.
Nyní pan poslanec Pavel Kováčik.
Ta diskuse by měla být naprosto vážná, nejen po povrchu jdoucí konstatování v rámci faktických připomínek nebo poznámek. Ta diskuse by se měla vésti meritorně. Ta diskuse by se měla vésti dlouhodobě. Ale ta diskuse by se měla vésti hlavně za přítomnosti těch, kteří, jak jsem z dosavadního vývoje vládní krize posledních hodin pochopil, se potáhne snad až do řádných voleb a stane se předvolebním tématem.